Takže nemyslím si, že je potřeba to mít v usnesení. Je to v jeho pravomoci, je to možné. Za páté, žádáme ministra vnitra, tedy Poslanecká sněmovna, aby přijal opatření, která může učinit v rámci integrovaného záchranného systému pro zajištění realizace, a zejména kontroly přijatých opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Vy jste z toho udělali problém, dneska na něj útočíte úplně nesmyslně.
Pokud vám pomůže, že vás obejmu, abych vás o tom ubezpečil, rád vás obejmu. Ale fascinuje mě, jak někdo, který v té místnosti nebyl, ví naprosto přesně, co se tam dálo, co kdo řekl a o čem jsme jednali. Musím říct, že to je obdivuhodné. Byli jsme připraveni tento plán diskutovat a to, o čem jsme se bavili, jestli všechny politické strany jsou ochotny spolupracovat a diskutovat o tomto plánu, protože pokud nejsou, tak je to problém. Ano, jsme v džungli. Tím se tyto dva regiony poměrně hodně liší. To nemůže být britská mutace. Já chápu, že ty mutace jsou záludné, ale že by si zrovna vybraly tyto dva regiony, to mně přijde hodně divné. Tak že by to bylo kvůli horám? To je taky divné, když v jednom kraji nejsou hory a ve druhém jsou. A pokud neumím na tyto otázky odpovědět, tak je to problém, protože pak všechna ta opatření jsou velmi necílená. Je to stejné, jak když používám stále větší sítě, které mají stále menší oka, abych chytil ryby, a přitom v tom rybníce žádné ryby nejsou. To opravdu není politická diskuze. To je diskuze o tom, aby opatření, která vláda zavádí, byla smysluplná, měla efekt a ten efekt měl opravdu ten výsledek, že se situace začne zlepšovat. Vzpomeňme si před několika měsíci pravidlo 10 dnů. Kam to pravidlo zmizelo? Je to jedno z těch, které mělo přijít a nepřišlo? Takže, pane ministře, opravdu vás mám rád, věřte nebo nevěřte. Kdykoliv se na mě obrátíte o pomoc, rád vám pomohu, ale nezlobte se říkat něco o něčem, o čem nic nevíte, nebyl jste v té místnosti, a hodnotit něco, co není vaším šálkem kávy, to je velká škoda. To opravdu nepovede ke konstruktivní debatě, jak tuto situaci řešit. To je úplně jiná cesta. A dovolím si připomenout na závěr jako člověk, který je tady dramaticky kratší dobu než vy: vláda je menšinová s podporou komunistů. Chápu, že ji teď ztratila. Já nevím, jaká je další fáze tohoto děje v normálním politickém světě, ale tak já vidím realitu. Vy máte s podporou komunistů většinu.
Prosím.
Otevření, respektive neotevření skiareálů vedlo k tomu, že se pan ministr Havlíček na tiskové konferenci provozovatelům veřejně omluvil, že v nich vyvolal falešné očekávání. Jen naše vláda a naši odborníci to neví. Mají v těchto zemích snad jiného bacila covida než my u nás? Já si... jen mají možná lepší vládu než my tady. No, a potřebná legislativa? My tolerujeme - raději bych hovořil v minulém času - tolerovali jsme vládu jako celek, a to i někdy se skřípěním zubů. Někteří ministři jsou opravdu výkvět politických stran, které je nominovaly. Teď už k jednotlivým důvodům. Důvody zdravotní. Vždy jsem tyto důvody nechával pouze na ministru zdravotnictví. I dnes nám pan ministr zdravotnictví popsal situaci a řekl některá čísla. Jaký je stav a vývoj však vidíme všichni sami. Ministerstvo zdravotnictví říká, že není dobrá. Evidentně byla a je někde nějaká chyba. Ano, ta chyba je v celém systému nastavení případných opatření. Pak do něj na ministerstvu vloží nějakou výjimku a celý model se jim rozpadne. Mluvíme o "psovi", tak řekněme: začne kulhat. Předpokládám, že to už v neděli skončí. Jako člen Ústředního krizového štábu dostávám denní svodky hlášení a za to děkuji, protože pouze díky tomu můžeme vidět vývoj a na to navazující bezradnost nejen Ministerstva zdravotnictví, ale v podstatě celé vlády. Uvedu několik případů, převzatých právě ze situačních zpráv Ministerstva zdravotnictví: 4. 2., Pardubický kraj, Věznice Pardubice, 333 nahlášených případů, nákaza se do věznice dostala 16. 1., kdy onemocněl technik kontroly externí firmy, který pracoval s odsouzenými z různých bloků; Domov Přívoz, Frýdek-Místek, 41 nahlášených případů; Středočeský kraj, Věznice Vinařice, 104 nahlášených případů, 99 odsouzených a 5 zaměstnanců; Středočeský kraj ten samý den, SeneCura Kolín, 39 nahlášených případů, 36 klientů, třikrát personál; A takto by bylo možné pokračovat každý den. Všimli jste si na tom výčtu něčeho společného? Tímto se omlouvám kolegům z vězeňské služby, že je nazývám jako personál. A netvrďte mi, že o tom nevíte, když to jsou denní svodky Ministerstva zdravotnictví. Selhává příslušný ministr, selhává vláda jako celek. Vážený pane ministře vnitra, s vaší rétorikou... No, ti nakažení nemocní a bohužel i mrtví jdou za vámi. Samozřejmě jsme se zajímali i o covid. V době naší přítomnosti všechny obchody otevřené, lidé mohli do kina, na sport, tržnice otevřené, dokonce jsme si jeden večer zašli i do pivnice na pivo. Zakrývání dýchacích cest není nařizováno, ale pouze doporučováno. Tímto doporučením se lidé řídí podle místa a koncentrace lidí. Někdo na tom má zřejmě slušný byznys. Co, pane ministře zdravotnictví, neříkám, že konkrétně vy, ale když jsme u toho zdravotnického byznysu, podívejme se i trochu na něj. Proč máme tolik pacientů v nemocnicích? Musí tam opravdu všichni být? Já často slyším, že ne, že je to zase jenom ten byznys a že se jedná o pacienty, kteří v podstatě nemají kde být. A příkladem toho jsou klienti pobytových zařízení. A já se ptám: co rodina? To se rodina není schopna na těch 10 až 14 dní postarat o svého seniora?
Ale k tomu všemu jim vláda musí vytvořit podmínky, odstranit strach o holou existenci a dát lidem šanci, dát jim naději, dát jim světlo na konci tunelu. A to nesouvisí s tím, jestli bude nebo nebude prodloužen nouzový stav. To je prostě umělý konstrukt. Nám tady pan premiér říká že "My jsme zodpovědní". Která vláda za celé léto nesvolala zasedání Ústřední epidemiologické komise jako v jediné zemi v Evropské unii? Byla to tato vláda. Kdo na konci srpna a na začátku září pohrdal čísly, která měla vláda k dispozici, a možná v rámci toho, že se blížilo volební klání, jsme prostě zaspali nástup té podzimní vlny? To přece není vina opozice. Selhali jste v opatřeních, která jste zaváděli, ale selhali jste přece tragicky v komunikaci. A jestli to nechápe, tak je to prostě neštěstí. Prostě zmatek, chaos a hluchota ze strany vlády. Bohorovnost toho, že vždycky nějaké hlasy v té Sněmovně najde, nás vedou do té situace, ve které jsme. Potom se dá předejít i všem těm tragickým koncům, o kterých tady hovořil pan ministr Zaorálek. A já chci jenom upozornit, že v logice pandemie, pokud nám porostou během 14 dnů čísla, tak ta čísla jsou ještě z této doby, pane ministře. Pandemie má nějakou setrvačnost. Ano, jednejme dál, dneska, zítra, v sobotu, v neděli, v pondělí. Jednejme dál a přijměme taková opatření, která pomohou. Pojďte se s námi bavit. Nikdo nechce, aby ta situace byla v České republice vážnější, tragičtější, dramatičtější, než je teď. Dá se řešit velmi prakticky a dá se řešit dokonce na půdě Poslanecké sněmovny ve výrazné shodě. Jenom prostě nechci, aby ta schůzka, která dneska byla, byla tou finální. Oni nás nepodpoří, ta zlá opozice, může za to ona, tak už se s ní scházet nebudeme. Pojďte to změnit, pojďme se spolu prosím začít bavit jinak. Abychom je motivovali k tomu, aby spolu s námi tu epidemii a pandemii zvládli. A v tom vy jste selhali. V tom, abyste lidem vysvětlili, že ta opatření mají smysl. Přirovnáváte nás k Německu a k Rakousku. No, to je ten rozdíl. V těch zemích se podařilo vládním elitám lidi motivovat a přesvědčit o tom, že vláda si důvěru zaslouží. Samozřejmě ne všechny, to je v každé zemi, ale většinu ano. A proto to tam funguje. Není to tím, že jsou Češi nějakým jiným národem. Ale vy jste prostě tím chaosem a hluchotou k potřebám lidí nevzbudili důvěru a motivaci. A naposledy, nesvádějte na nás odpovědnost za to, jak tady rok vládnete, jakým způsobem řídíte to pandemické, epidemické riziko. To nepotěším kolegy, protože možná budou muset běžet do sálu.
Vidím, že přicházejí. Samozřejmě ještě chvíli vyčkám, než se všichni shromáždí. Ostatně máme jasnou dohodu. Pro všechny, kteří dorazili nebo právě přicházejí, zopakuji, že proběhlo odhlášení a že bylo navrženo, abychom dnes jednali věcně i procedurálně a hlasovali po 19. hodině. Návrh byl přijat. Nyní byla s přednostním právem přihlášena paní předsedkyně Adamová.
Hnutí SPD má jasné a pevné názory a neděláme politiku stylem kam vítr, tam plášť. Vážené kolegyně a kolegové, nebuďme hluší a slepí a zachovejme si zdravý rozum.
Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dobrý den. Jsme všichni čím dál tím víc unavení. Jsme všichni čím dál tím víc podráždění. Stejně tak jsou unavení a podráždění i naši občané. Nebaví nás to, že nás tady pořád někdo omezuje. Chceme všichni to samé. Jenomže ono to nejde, protože se tady objevila nemoc, se kterou jsme neměli žádné zkušenosti a už rok s ní bojujeme, tu s většími, tu s menšími úspěchy. Snažit se o to, aby co nejméně těch, kteří na tu nemoc umírají, se jí nakazili. Svůj právní řád má i Česká republika. Pokud se podíváte do Německa, Německo aktuálně prodloužilo karanténu do 7. března, platí to už rok. To není pravda! Když dneska nouzový stav neprodloužíme, ta nemoc nezmizí. Tak budeme kutit a budeme vymýšlet, jak to udělat. A budeme v situaci, že tady většina krajů vyhlásí stav nebezpečí, čímž konstatuje, že tady je problém, který není zvladatelný standardními silami a prostředky. Nevím, jak v pondělí budeme odpovídat na žádosti hejtmanů na dodávky ze státních hmotných rezerv. Potřebujete ventilátory ze státních hmotných rezerv? Máme, nedáme, nemůžeme, kupte si je. Potřebujete, aby vám hasiči rozváželi vakcíny nebo respirátory? Zavolejte si taxislužbu, nemůžou, nemáme nouzový stav.
Nejprve bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom jako ověřovatele určili poslankyni Kateřinu Valachovou a poslance Leo Luzara. Nikoho nevidím. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 83. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Kateřinu Valachovou a poslance Leo Luzara. Současně konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou písemně omluveni, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Dne 6. ledna tohoto roku jsem svým rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny č. 87 na základě návrhu vlády vyhlásil stav legislativní nouze. Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisky, které schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byly projednány ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Svým rozhodnutím č. 95 jsem rozhodl o projednání těchto návrhů ve zkráceném jednání a přikázal jsem tisk 1152 ústavně-právnímu výboru, tisk 1153 výboru pro sociální politiku a stanovil jsem nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do 11. února 2021 do 8 hodin. Vážené kolegyně, vážení kolegové, avizuji, že navrhnu zařazení těchto sněmovních tisků do návrhu pořadu této schůze. Já k tomu otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k trvání legislativní nouze. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze." Kdo je proti? Návrh byl schválen. Nyní přistoupíme k vlastnímu pořadu 83. schůze, jak je uveden na pozvánce. Ještě pan ministr Blatný.
Řada opatření, která byla vyhlášena už v nouzovém stavu a byla taky komunikována, byla krátkodobá. Teď na chvilku zavřeme maloobchody, lidé si odloží nákupy. Ale ono to trvá měsíce. Aby neotevřely, to by musela vybuchnout nějaká elektrárna, určitě to bude! Proč vysíláte takovéto sliby, když vše záleží jenom na tom, jaká data vám druhý den vylezou? O tom to přece není. Plané sliby jsou nejhorší rozčarování těch lidí. Vy jste nám ráno říkal, jak nám můžete ukázat dopisy. Že nechodí - ne případy do médií, kde pak někdo vykládá, tady ta paní mi napsala - že mi nechodí konkrétní požadavky od lidí: Pane Bartoši, kde bychom si mohli půjčit peníze? Já jsem matka samoživitelka, nemám na nájem, já jsem ičař, musel jsem prodat firmu. V měsíci lednu v České republice zavřelo podnikání, zrušilo 25 000 lidí, ičařů. Jenom v lednu. Protože furt to vypadalo, že někde je světlo na konci tunelu. To světlo na konci tunelu není a rozhodně není v nouzovém stavu. My se věnujeme věcem v rámci stovek hodin, když nám sem pošlete zákon, o kterém máme druhého dne hlasovat. Naopak kdyby tam byla finanční motivace - když jsem viděl, že nabíráme do nemocnice za 75 korun, přišlo mi to smutné. Ten já ve vládě jako celku nevidím. My budeme nápomocni vládě pomoci toto řešit i mimo nouzový stav. Ať nouzový stav dnes bude schválen, či ne, pandemie tímto rozhodnutím v neděli nekončí.
Prosím, máte slovo.
Vážené dámy a pánové, máme tady další žádost vlády o prodloužení nouzového stavu. Hned na začátku řeknu, že hnutí SPD nepodpoří prodloužení nouzového stavu, a hned podrobně vysvětlím proč a jaké jsou konkrétně naše návrhy řešení. My v hnutí SPD jsme situaci nikdy nebagatelizovali a od počátku navrhujeme konkrétní konstruktivní řešení situace. Opakovaně vládě již od loňského jara navrhujeme, aby provedla novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, aby bylo možné zajistit ochranu ohrožených skupin občanů a fungování zdravotního systému bez nutnosti plošného vyhlašování nouzového stavu. Spolu s tím je třeba novelizovat další dva zákony, aby Správa státních hmotných rezerv mohla nakupovat zdravotnický materiál a vojáci mohli pomáhat i ve zdravotních a sociálních zařízeních. Příslušné námi navrhované novely zákonů lze ve stavu legislativní nouze přijmout v podstatě během jediného dne. Je to ale, jako když hrách na zeď hází. Nakonec i pan ministr zdravotnictví Blatný minulý týden veřejně přiznal, že vládou aplikovaný způsob opatření "přestal fungovat", cituji pana ministra zdravotnictví Blatného. Dlouhodobé distanční vzdělávání nemůže nahradit vztah učitel-žák-spolužáci a zároveň dochází k celkovému snížení úrovně vzdělání.
V posledních týdnech naši ředitelé zaznamenávají všeobecnou a stále narůstající apatii nebo možná až letargii ze strany žáků, a to i třídních premiantů. Žádný WhatsApp, Microsoft Teams nebo Google Classroom obyčejnou velkou přestávku se spolužáky ve škole nenahradí. Požaduji tedy, aby vláda poskytla dětem a jejich rodinám nějaké světlo na konci tunelu, aby vypracovala koncepci návratu k normálu, která bude nejen reálná, ale také realizovatelná. Vyřiďte to, prosím, panu ministrovi Plagovi. Jak jsem řekla, chápu, že není možné pustit do škol všechny děti najednou. V souvislosti s deváťáky bych také ráda požádala ministerstvo, aby urychleně vypracovalo a zveřejnilo systém přijímacích řízení pro tento rok. Možná se vám zdá, že duben je daleko, máme půlku února, ale řada z vás jistě také dělala zkoušku na střední školu a možná si ještě vzpomenete, jak jste byli nervózní. Nejen že současní deváťáci nemají možnost se pořádně připravovat se svými učiteli a jsou nepochybně oproti minulým ročníkům v učivu pozadu, ale ani neví, za jakých okolností a jakým způsobem budou zkoušky probíhat. Určitě by bylo pro ministerstvo možné připravit několik variant pro různé epidemiologické situace a tyto varianty zveřejnit. Před závěrem svého vystoupení bych ráda upozornila i na vysokoškoláky. Zde, podobně jako na základních a středních školách, nejvíce trpí první ročníky, protože nástup na vysokou školu je obrovskou změnou nejenom systémem výuky, ale také co do utváření vazeb mezi spolužáky. To současní spolužáci v prvním ročníku vysokých škol ještě nezažili. Vážený pane premiére, vážená paní ministryně, pane ministře, ráda bych vás upozornila na skutečnost, že plošná online výuka není v žádném případě vhodný způsob, jak vzdělávat a vychovávat nadcházející generace. Vy to samozřejmě víte. Pokud žáci mají tyto technické prostředky, ani tak není možné tímto způsobem zcela plnohodnotně nahradit prezenční studium, které je plně pod kontrolou pedagoga, kdy není třeba neustále řešit nějaké technické potíže nebo problémy s pozorností jednotlivých žáků a studentů. Proto chci na vládu apelovat, aby se v tomto směru konečně probrala a nalezla nějaký způsob, jak lze co nejvíce žáků a studentů vrátit do učeben. Moc o to prosím. Celá řada evropských států umožňuje svým žákům chodit do škol i přes nastalou situaci. Česká republika však bohužel patří na evropskou špičku v počtu dní, které děti strávily na online výuce.